Já jsem skutečně takovou informaci nedostal. Ale můžu vám slíbit, že se tomu budu věnovat a že požádám pana ministra vnitra, aby to prověřil.
Tak děkuji panu premiérovi. Nyní v souladu s jednacím řádem bychom plynule přešli na ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám tedy poslance Jiřího Valentu, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci pokuta od ÚOHS za IT projekt, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se jako druhý poslanec Jan Zahradník.
ÚOHS v odůvodnění tvrdí, že tento postup ministerstva mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž zřejmě došlo k porušení zákona. Nezvyklá výše této sankce by ale také možná bohužel mohla ilustrovat i další, stejně tak nezvyklé a podezřelé postupy ministerstva v oblasti IT zakázek.
Děkuji, pane poslanče. A slovo má ministr vnitra Lubomír Metnar.
Bylo to v souvislosti s rámcovou smlouvou, a to v návaznosti na uzavření z důvodu implementace jednotlivých nařízení Evropské unie, která Česká republika musí do svého národního informačního systému povinně zavést, dále aby nemohlo dojít k havárii systému, která by měla zásadní negativní dopad na chod vízové problematiky a dopad na spolupracující systémy na Ministerstvu zahraničních věcí, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí, a na spolupracující informační systémy Evropské unie. Zadavatel zvolil k zadání veřejné zakázky jednací řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Tento způsob zadání zadavatel zvolil z důvodu toho, že veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem. Vlastnictví práv a nakládání se zdrojovými kódy řeší pouze právní, nikoliv věcnou podstatu problému. Avšak Ministerstvo vnitra se s argumentací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který sankci udělil, neztotožňuje a je přesvědčeno, že se svým postupem nedopustilo porušení zákona při zadávání veřejné zakázky, a proto bylo rozhodnuto podat proti rozhodnutí předsedy ÚOHS správní žalobu.
Máte mé osobní pozvání na toto jednání. Bude to určitě přínosem pro diskusi.
Děkuji, pane ministře. Bude to interpelace na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci zpětný odběr pneumatik a prosím, aby se připravil pan poslanec Marek Výborný a pan ministr Lubomír Metnar ve věci kauzy Sáliho Muslima.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulých letech byly v řadě obcí zbudovány sběrné dvory, do kterých občané mohou svážet odpad, který nelze třídit nebo svézt v rámci svozu komunálního odpadu. V současné době ovšem sběrné dvory narážejí na problém zpětného odběru pneumatik. Kolektivní systém zpětného odběru odmítá sběrné dvory zařadit do sítě zpětného odběru a odevzdané pneumatiky bezplatně odvážet. Občané však stále využívají této možnosti odevzdat pneumatiky ve sběrných dvorech. Kolektivní systém Eltma dle platné legislativy umožňuje do sběrné sítě vstoupit pouze pneuservisům, autoservisům a prodejnám pneumatik. Sběrný dvůr se může stát místem zpětného odběru pouze v případě, kdy se obec dohodne přímo s povinnou osobou, což staví obce do prakticky neřešitelné situace. Pneumatiky jsou na sběrném dvoře pro obce odpadem a představují tak vyšší náklady. Ostatní kolektivní systémy, například zpětný odběr elektrozařízení, obecní sběrné dvory respektují jako plnohodnotná místa zpětného odběru. Musím také zdůraznit, že sběrné dvory jsou pro tento účel lépe vybaveny a disponují vyšší skladovací kapacitou než obyčejné malé pneuservisy. Odmítání sběrných dvorů jako míst zpětného odběru také nemá oporu v zákoně o odpadech. Vážený pane ministře, nejsou právě sběrné dvory obcí logickým místem zpětného odběru, které má být začleněno do kolektivního systému Eltma? Jakými prostředky chcete zajistit jednoduchý a efektivní zpětný odběr vysloužilých pneumatik? Děkuji za odpověď.
Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za ten dotaz, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. To je mnohem víc, než mu vlastně ukládá zákon, a v tom je totiž ten problém. Protože kromě toho jsou tady ještě další takzvaně povinné osoby individuálně plnící. Takže víme o tom problému, naštěstí ten tlak se snižuje, těch sběrných dvorů, které to nepřijímají, respektive které nejsou v tom systému, ubývá, ale přesto s tím nejsme spokojeni a tato změna zákona by měla tu situaci vyřešit.
Takže přejdeme k další interpelaci. Vyzývám pana poslance Marka Výborného, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci Kauza Sáliha Muslima, a zároveň žádám, aby se připravila paní poslankyně Miroslava Němcová a pan ministr Robert Pelikán ve věci nátlaku prezidenta na člena vlády.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, moje interpelace navazuje na jednu z interpelací, myslím tu poslední, která byla na pana premiéra, a on sám odkazoval na vás. Já jsem to v té interpelaci měl uvedeno. Moje otázka je velmi jednoduchá. Můžete sdělit, na základě čeho konaly naše bezpečnostní složky, když zatýkaly Sáliha Muslima? Protože on se předtím pohyboval v řadě dalších evropských zemí a tam zatčen nebyl. Čili ta otázka: na základě čeho bezpečnostní složky konaly. Děkuji.
Děkuji a slovo má ministr vnitra Lubomír Metnar.
Děkuji, pane předsedající. Městskému státnímu zastupitelství byla Policií České republiky předložena k prostudování a následnému rozhodnutí o dalším postupu žádost o zatčení a vydání osoby, kterou zaslala turecká policie přímo Policii České republiky. Nejvyšším trestním soudem v Ankaře v Turecku pro celou řadu trestných činů. K druhé části ještě bych doplnil, že k vydání mezinárodního zatýkacího rozkazu je příslušný pouze justiční orgán. Mezinárodní organizace kriminální policie Interpol k vydání zatýkacího rozkazu příslušná není. Interpol pouze je prostředníkem pro distribuci informací o mezinárodním pátrání členským zemím. Jedná se pouze o jeden ze způsobů komunikace se zahraničními partnery a administrativní nástroj pro mezinárodní pátrání. Žádost o zatčení a vydání osoby byla doručena standardním postupem tureckým pracovištěm mezinárodní policejní spolupráce. Pro vydání souhlasu se zadržením je rozhodující zatýkací rozkaz, nikoliv způsob, jakým byla prvotní žádost o zatčení a vydání osoby českým orgánům doručena. Tím samozřejmě toto nekončí. Vzhledem k tomu, že některé věci pro, řekněme, vyšší právní jistoty, tak ještě jsem tento případ nechal zrevidovat inspekčními orgány.
Dobře, nemáte doplňující otázku.
Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Ptám se, jestli je jiný návrh na garanční výbor. Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Má někdo jiný návrh? Ano, paní poslankyně Vildumetzová a pan zpravodaj se hlásí také k dalšímu návrhu. Takže pan zpravodaj nemá jiný návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán také k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu.
Je to společná schůze obou komor, která je tedy upravena zákonem, kdy předsedat bude předseda Poslanecké sněmovny a pozvánky posílá předseda Poslanecké sněmovny. Není to tedy akce pana prezidenta. Protože tohle je naše pravomoc a je to náš předseda Poslanecké sněmovny! A já bych rád, kdyby plnil vůli Poslanecké sněmovny, nikoliv vůli jiné ústavní instituce, jakkoliv tak úctyhodné, jako je prezident republiky.
Já jsem to sem nechtěl zatahovat.
Děkuji za slovo. Pozvánky jsem podepsal. Odpovědností Poslanecké sněmovny je pozvat všechny poslance, senátory a členy vlády. Stejně tak jako zveme vás na schůzi, tak nezveme potom na galerii. Ty ostatní osoby jsou hosté a hostitelem je Pražský hrad. Já nevím, kdo pozván byl a kdo nebyl. Budu rád, když mě nebude nikdo překřikovat, nebo bych poprosil předsedajícího, aby mi případně zjednal klid. Je mi nepříjemné, že v tom figurují pozvánky, na kterých jsem podepsán já, a musím to vykomunikovat s hradním protokolem. Hosty zval hostitel, což je protokol hradní. Jenom abych tedy dovysvětlil a odpověděl na otázku, která tady padla.
Děkuji. Jsme mezi body, čili vedeme rozpravu, ale samozřejmě všichni, kteří mají přednostní právo, mají možnost hovořit.
Například tam chybí rozdělení působnosti, například se tam dá navrhnout poměrnost volby těch zastupitelů oproti tomu starostovi, například se tam dá vyřešit to, jestli tam budou nebo nebudou ty rady, které jsou tam teď zmíněny, ale není jasně řečeno, kde se berou. Bylo také v té řeči mého předřečníka zmíněno, že je těžké odvolat prezidenta. Já souhlasím. Myslím si, že bychom se měli zabývat tím, aby bylo jednodušší odvolat prezidenta než zrušit tuto funkci ústavní cestou, jak je tomu v současné době v zásadě, a byla zmíněna přímá volba do Senátu. Tam bych chtěl upozornit, že ta dvoukolovost, která se v současné době používá, na rozdíl od prezidenta není zakotvena v Ústavě, takže tam se tím samozřejmě můžeme zabývat, že bychom zavedli něco, co dosáhne výsledku lépe, dříve a legitimněji a přitom poměrně s nějakým respektem k menšinám nebo přenosnosti hlasu.
Děkuji a další faktickou poznámku pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak ještě jednou. Je potřeba jasně odpovědět na nějaké základní parametry. Pojďte nám říct alespoň nějaké základní věci. Nechceme paragrafové znění. Tyto základní věci je potřeba mít vyjasněné. Ale prosím, zodpovězte nám alespoň tyto elementární otázky. Stačí nějaký obecný popis.
Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pokud opravdu změnu Ústavy nebude iniciovat vláda, legislativní odbor vlády, ústavní právníci o tom nebudou mluvit, tak to považuji za obrovský hazard. nebudu vám říkat, že jste nějaký. Ale z vlastní zkušenosti vám řeknu, že se hluboce mýlíte. Co se týká toho Senátu, to mě baví. Když chcete měnit volební zákony, tak musí být souhlas nadpoloviční většiny všech členů obou komor Parlamentu České republiky. A vy si fakt myslíte, že senátoři udělají tyto kroky? Já si to tedy vůbec nemyslím, já senátory dobře znám. Prostě to nebude nikdy tohle to. Tak si tu nelžeme do kapsy. Tak to je.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času.
Děkuji za slovo. Ale v Královéhradeckém kraji, ano, hejtmana nemá. Pokud se tady budeme bavit o volební účasti, myslím si, že my musíme udělat všechno pro to, aby volební účast byla co nejvyšší.
Ano, děkuji.
Od bývalé členky ODS mě to těší, že uznala to, co jsem říkal v úvodní řeči. A jenom proto, že prostě ten, kdo vyhraje volby, už dopředu dává najevo, že ostatní jsou všichni takoví, jací jsou. A co se týká... ano, omlouvám se. Na kraji to takto je, to je pravda. Tam ten systém není jako na městě.
Pan poslanec Svoboda.
Děkuji za slovo, pane předsedající. On sám vnímá tu svou přímou volbu jako to nejhorší, co ho kdy mohlo potkat, protože jeho jednání se zbytkem zastupitelstva je dennodenní problém. A přitom mají ta pravidla trošičku jiná, protože například primátor drží v rukou veškeré zastupitelské peníze a v zásadě o nich rozhoduje. Ale takovýto návrh zákona je naprostý nesmysl, ústavní nesmysl. Bez čehokoli dalšího to je nerealizovatelné. Nejde to. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Nedělejte to bez toho, aniž bychom dořešili celý ústavní problém.
A teď jak to v praxi může vypadat? Druhý případ je ten, že vyšachuji vítěze voleb. To už může být hodně pozdě. Bránil bych se přímé volbě. Máme vlastně de facto několik přímým voleb v České republice. My otevíráme Ústavu, aniž bychom věděli, co do ní dáme. Já tomu rozumím. A dodal bych: Jenom pro politické proklamace. To je málo.
To se samozřejmě stane.
Takže dávám pryč.
On se kolega Ondráček bránit nemůže, protože nemá přednostní právo. Tak tak činím za něj. Nebo snad mám litovat toho, že jsme byli ti, kteří se pokusili tím krokem odblokovat situaci?
Nevidím žádnou přihlášku s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Důvodem je, že vzhledem k tomu, že je hodně pozměňovacích návrhů, které jsou velmi komplikované, a chceme je ve výboru pro životní prostředí dobře projednat, tak proto vlastně žádám o to stažení z programu 7. schůze.
Váš návrh jsem si poznačil. Ptám se, zda ještě někdo má návrh na doplnění pořadu jednání. Kdo je proti? Tudíž je také nehlasovatelný. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je... Jenom zařadit. Stop, stop, stop! Já zopakuji návrh a potom dám prostor panu předsedovi s přednostním. Pouze zařazení, nikoliv pevné zařazení, jako nový bod programu.
Já mu rozumím, ale nemyslím si, že v rámci stávající schůze bychom se tomu mohli dobře pověnovat.
Tím, že byla vznesena námitka, nemůžeme hlasovat o zařazení nového bodu. S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Jenom drobná oprava, pane předsedo Bartošku prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny. Občané, kteří byli tou privatizací postiženi. Takže buďme přesní. A je symptomatické, kdo zavetoval zařazení tohoto bodu. Budeme uvažovat o sběru podpisů na svolání mimořádné schůze.
S přednostním právem...
Snad jenom kolegiální radu panu předsedovi Kováčikovi. Jestliže formuluji návrh schůze - zločiny, několik teček, a doplňme cokoliv, tak to je termín, který může formulovat jenom nezávislý soud. Tak si myslím, že by to bylo hlasovatelné.
Takže to byly zločiny. A jestliže to zablokovaly tyto dva poslanecké kluby, tak pravděpodobně o tom hlasovat nemůžeme.
S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Děkuji za radu, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedy.
Budeme tedy hlasovat o vyřazení bodu č. 47, zákon o vodách, tisk 45, který se nachází ve třetím čtení, na návrh paní poslankyně Balcarové. Kdo je proti?
Takže to je také jedna z připomínek, kterou já tady vznáším.
Děkuji. Nikdo další do obecné rozpravy přihlášený není ani nikoho nevidím, že by se z místa hlásil, takže končím obecnou rozpravu. Konstatuji, že od 19 hodin do konce jednání se ze zdravotních důvodů omlouvá paní poslankyně Levová. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Prosím, pan poslanec Kolovratník jako zástupce navrhovatelů.
Děkuji a kvituji tu opatrnost. Tam použil krásnou větu: opusťme ty regionální zájmy a soustřeďme se opravdu na ty nejnutnější strategické stavby státu. Abychom v uvozovkách zbytečně a příliš nedráždili tu ústavnost. Promiňte mi tady tu formulaci. Takže to pro vás, kolegové, budu mít na čtvrtek připravené. Co se týká těch vlastnických práv, jak mluvili kolegové z KDU-ČSL, Jiří Mihola s Marianem Jurečkou. A také jak přesně a dokdy bude vypadat to uvedení do původního stavu například u těch průzkumných prací. Takže děkuji za tu debatu. Děkuji.